Pan kolega řekl, že zařízení nefunguje, takže to hlasování se mělo opakovat podle zákona. I komunisti by měli dodržovat zákony.
V této chvíli to nechci udělat. Ale jenom prosím o to, abychom se vrátili k tomu, co tady skutečně dnes máme dělat, a nehráli si tady na nějaké jiné hry.
Děkuji.
Dokonce nefungovalo i vedle sedícímu kolegovi Jakubu Jandovi, který je z jiného klubu. Úplně absurdní. Já tomu rozumím. Ještě k tomu, když je tady hluk. Tomu já rozumím. Paragraf mluví jasně. Nefungovalo zařízení minimálně dvěma poslancům. Navíc to nebylo žádné bojové hlasování.
Je tady větší hladina hluku.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání o návrhu na státní vyznamenání. Teď tedy, pane místopředsedo, vraťme se do propůjčení státních vyznamenání, Řádu bílého lva, kde jsme nedokončili vojenskou skupinu. Já ještě zagonguji, aby ti, kteří chtějí rozhodovat, se vrátili do sálu.
Já se všem omlouvám za ten zmatek.
Děkuji vám. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Tam jsou tři jména. Prvním je Karl Schrammel.
Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další návrh.
Dalším návrhem je Martin Filipec.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Přesunujeme se do další skupiny, což je bod III, udělení medaile Za hrdinství. Tam jsou opět tři jména. Prvním jménem je Štěpán Gavenda.
Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 91, z přítomných 161 poslance pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Pardon. Sosnarová.
Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Dalším návrhem je Jaroslava Doležalová.
Ano. Ptám se, kdo je pro. Nyní otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí, protože nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku z místa. To bylo navrženo. Můžete dát protinávrh, že bude hlasováno en bloc. Máte zájem u toho opakovat ta vyznamenání a všechny tituly, nebo jenom jména?
První je to tedy propůjčení Řádu bílého lva nejdříve ve vojenské skupině.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Ano. Kdo je proti? Děkuji vám.
Pak je tam Josef Bernat.
Kdo je proti? Děkuji vám. Z přítomných 161 poslance pro 151, proti nikdo.
Přesuneme se do občanské skupiny Řádu bílého lva.
Děkuji vám. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další. Takže by bylo vhodnější, kdybyste četl to usnesení výboru, protože jste vynechal samozřejmě armádního generála... Pane předsedo, máte slovo. Takže jsme u občanské skupiny a budeme se pravděpodobně vracet k Řádu bílého lva vojenské skupiny, protože ty vojáky jsme vynechali. Kdo je proti? Děkuji vám. Z přítomných 161 poslance pro 144, proti nikdo. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Ze 161 poslanců pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Dalším je profesor Vadim Petrov.
Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.
Dalším návrhem je Čestmír Sekanina.
Ano. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.
Dalším návrhem je Josef Klíma.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.
Dalším návrhem je Daniel Vávra.
Ano. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.
Pane místopředsedo, to není chyba v elektronickém zápise. Pan poslanec hlasitě projevoval nevůli v tom, že mu nejde hlasovací zařízení.
Dobrý den, pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Pojďme makat.
Paní poslankyně, tam si nesedejte, pojďte prosím uvést návrh.
Omlouvám se trochu za zpoždění.
Nemá žádné pozměňovací návrhy.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my k tomuto tisku předkládáme celkem dva pozměňovací návrhy. Odůvodnění je poměrně jednoduché. Je to parametrická změna.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, navázal bych krátce na kolegu Ferjenčíka ve věci zrušení aditivní klauzule.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem jenom chtěl připomenout, že Piráti dlouho poukazovali na to, že by se měla snížit ta uzavírací klauzule.
Děkuji. Nyní faktická poznámka pana ministra Metnara.
Děkuji za slovo. Já jakoby obecně vítám tenhle návrh, který se snaží sjednotit situaci, vyjasnit některé věci.
Dobré odpoledne ještě jednou. Za sebe se přimlouvám za vrácení vládě k přepracování.
Takže to si poznamenávám.
To není nějaká obyčejná novela, není to ani obyčejná právní norma. Už tady zaznělo z úst pana ministra, že po 50 letech se tady tvoří nový zákon. Jsme v situaci, kdy vláda je na odchodu, bude nová vláda, bude nový ministr spravedlnosti, a já se domnívám, že tady skutečně nehrozí žádné prodlení. Já bych se v tomto smyslu za klub KDU-ČSL připojil k návrhu pana kolegy Ondráčka a pana kolegy Bendy, protože se domníváme, že teď projednávat něco vytaženého ze šuplíku, a osobně teď zažívám podobné debaty okolo novely insolvenčního zákona, tak já se domnívám, že skutečně by bylo dobré, aby přišla kvalitně připravená norma z nové vlády, která bude mít důvěru, a pak se jí tady zabývejme v Poslanecké sněmovně. Žádné škody z prodlení zde nehrozí.
Jestli faktickou, tak na dvě minuty.
Ano, mně to stačí teď na dvě minuty, protože ono to má souvislost i s průběhem toho projednávání. Tyto připomínky, které v průběhu už přípravy na toto první projednání zákona jsme několikrát projednávali v různých pracovních skupinách. Tady opravdu to vytažené z šuplíku není. To je dlouho připravovaný zákon.
Všichni mají připomínky, předkladatelé mají připomínky, znalci mají připomínky, tak to nechejme na období po létu, udělejme k tomu seminář, připomínky dejme Ministerstvu spravedlnosti a nástupce pana Pelikána je zpracuje.
Děkuji. Teď se rozhlédnu po sále, zdali tedy je nějaký zájem ještě vystoupit.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom velice stručně. Těmi, komu se v tom tak pěkně nežije, jsou zejména soudy, soudci a uživatelé spravedlnosti, kteří se na to kulaté razítko nemohou spolehnout. Jeden říká, že je něco černé, druhý říká, že je něco bílé. To je to, co se snažíme změnit. A ozvala se druhá strana, která říká, že to je chyba. Já si myslím, že od toho máme Poslaneckou sněmovnu, aby v takovéhle situaci, kdy je tu řada nesmiřitelných zájmů, se tyto věci v debatě v Poslanecké sněmovně vyjasnily a k některým zájmům se prostě politická vůle přiklonila.
Můžete se ptát, proč provozování STK. Má to dvě roviny. A každý takovýto projekt by měl být financován nebo snažit se samofinancovat. Taková byla idea k tomu přístupu v té jedné rovině. Čili tento projekt byl podán. A aby nebylo ministerstvo dáváno jakoby negativně v pohledu, že se snaží něco šít někomu horkou jehlou, tak jsme se s ministerstvem domluvili, že ministerstvo připraví návrh, který je obecnější. Já vítám ten návrh ministerstva.
Děkuji panu poslanci Luzarovi.
Tento projekt realizovalo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky s cílem prozkoumat možnosti, jak zvýšit bezpečnost jednotek požární ochrany a i ostatních účastníků silničního provozu, a to zejména při jízdě a v průběhu zásahu. Jedním z významných výsledků realizovaného projektu byl poznatek, že viditelnost světelné části zvláštního výstražného zařízení je v celé řadě dopravních situací pro bezpečnou přednostní jízdu zcela zásadní. Změny fyziologie oka, kdy denní vnímání se děje pomocí čípků a noční vnímání pomocí tyčinek, má za následek změnu citlivosti oka na některé barvy, jejich vlnovou délku, a to podle různých světelných poměrů v průběhu dne. Červená barva je lépe vnímána při stmívání a za rozbřesku. Určité procento lidí, tedy i řidičů, je do určité míry barvoslepých, a proto mohou modrou barvu vnímat mnohdy omezeně. V souvislosti s navrhovanou změnou lze uvést, že úmluva o silničním provozu přijatá ve Vídni v roce 1968 nijak nebrání zavedení jiné barvy světelné části zvláštního výstražného zařízení. Podobně tuto barevnou kombinaci používají jednotky požární ochrany v Polské republice pro vedoucí vozidlo v koloně požárních automobilů. Provedení modré a červené barvy je navrhováno u základních složek integrovaného záchranného systému, dále jen IZS, aby mohlo dojít k jejich odlišení ostatními účastníky silničního provozu. Zároveň je tím sledováno taktické hledisko rozhodovacího procesu velitele zásahu IZS při soustřeďování sil a prostředků základních složek IZS pro zdolávání mimořádné události.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl zmínit v této problematice o jednom bodu, a to je, zda by měly vykonávat technické kontroly značkové servisy, či nikoliv.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
My ve svém návrhu nepředpokládáme, že by byly součástí celostátního referenda. Pak tam máme ty věci, které jsou doručené, tam nějaká podoba s ostatními je. V našem případě navrhujeme, aby to bylo 850 tisíc občanů. Není to nějaké číslo vycucané z prstu, jde o to, aby to bylo 10 % voličů, to znamená, že už opravdu velká celospolečenská poptávka. To jsou asi ty zásadní rozdíly.
Děkuji panu poslanci Veselému. Prosím, pane zpravodaji.
To je kvorum, které rozhodně nedostala ani ústavní většina poslanců v této Sněmovně a v Senátu, která má možnost třeba měnit Ústavu.
Děkuji panu zpravodaji.
V současné chvíli má policie při silniční kontrole tři možnosti: odebrat technický průkaz okamžitě na místě, zkrátit platnost technické kontroly na 30 dnů, pak musí vůz znovu podstoupit STK, tedy do té doby, a zmíněná možnost odeslat vozidlo na STK okamžitě. Jsme názoru, že první dvě možnosti plně pokrývají situace, které mohou nastat, proto navrhujeme možnost okamžitého odeslání na STK vypustit. Tato možnost navíc v praxi není pro praktické problémy policií využívána. Z obou těchto důvodů jsme názoru, že toto ustanovení je v právním řádu České republiky nadbytečné.
Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Jedna ze schůzí, kterou jsem svolal, byla dedikována jen a pouze tomuto tématu, této problematice. A je taky potřeba férově říci, že jsme tehdy nedospěli k žádnému závěru. Samozřejmě většina z vás nebude v detailu. Tomu detailu se věnujeme právě na podvýboru. Ale několik vět komentáře to jistě zaslouží. Ještě předchozí Sněmovna, bylo to zhruba touto dobou na jaře, dokončila, dotáhla do zdárného konce tu poslední novelu. Tedy téměř jedna polovina svoji činnost ukončila. Odmítly se vlastně do toho online systému - čistého, průkazného a bez možnosti podvodů - připojit. Kolegové z ministerstva mi vysvětlovali, a tomu rozumím, že původním a hlavním záměrem je implementace evropského práva, nutnost tedy přenosu evropské směrnice do českého práva. Tomu rozumím a s tím souhlasím. Takže my tady měníme zákon, který funguje dva, zhruba tři měsíce, nevíme, jak vlastně ty změny teď vypadají v praxi a v reálu. Proto jsem byl a jsem velmi zdrženlivý. Tak a teď k mým pozměňovacím návrhům.